Otevírám bod číslo Návrh Poslanecké sněmovny na volbu kandidátů na člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů Připomínám, že v prvním kole nebyl nikdo zvolen. Pane předsedo, prosím, máte slovo.
Mohu potvrdit, v prvním kole nebyl nikdo zvolen. V Radě Ústavu pro studium totalitních režimů obsazujeme jedno místo. A vy nyní v tom druhém kole, je to už druhá volba druhého kola, my jsme se pokoušeli volit již na konci loňského roku, budeme vybírat ze třech kandidátů. A je to z toho důvodu, tato volba je trochu atypická. Není to volba Poslanecké sněmovny, ale je to návrh Poslanecké sněmovny pro Senát, který potom z kandidátů, které my navrhneme, bude to jedno místo obsazovat. Zatím tedy žádný z kandidátů neobdržel nadpoloviční počet hlasů, to znamená, dnes v této volbě budete vybírat z kandidátů Lukáš Jelínek - minule měl 47 hlasů, Jiří Padevět 48 hlasů a Mikuláš Pešta 36 hlasů. A ještě jednou upozorňuji, tato volba má trochu jiný parametr.
Ano. Přerušuji projednávání tohoto bodu na tajnou volbu. Návrh na volbu člena Dozorčí rady Vinařského fondu Jedná se o druhé kolo. Pane předsedo, prosím.
Ve Vinařském fondu skončilo čtyřleté funkční období 23. ledna 2019 panu Miroslavu Volaříkovi. Obsazujeme tedy jedno místo. V předchozím, prvním kole nebyl nikdo zvolen. A je to pan Miroslav Volařík, tedy ten původní kandidát, kterému skončilo období právě 23. ledna, byl nominován TOP 09, v prvním kole získal 39 hlasů. A druhým finalistou je pan Jiří Dušek, nominován hnutím ANO, který získal 68 hlasů. Ze dvou kandidátů budete tedy vybírat jednoho.
Ano. Přerušuji tento bod na provedení volby. Návrh na volbu členů Rady Českého rozhlasu Prosím, pane předsedo, máte slovo.
V Radě Českého rozhlasu obsazujeme dvě místa. Jedno místo bylo obsazeno. Prosím o přerušení.
Děkuji. Přerušuji tento bod. Otevírám bod Návrh na volbu zástupce Veřejného ochránce práv Opět druhé kolo. Pane předsedo, prosím.
U volby zástupce Veřejného ochránce práv pracujeme s 60denní lhůtou, která je nutná pro případné zvolení zástupce. Je to z toho důvodu, že stávajícímu zástupci panu doktoru Stanislavu Křečkovi právě 5. dubna 2019 skončí jeho funkční období. V prvním kole jsme ve volbě zatím nebyli úspěšní. Jsou to pan Stanislav Křeček s 26 hlasy a paní Markéta Selucká se 45 hlasy z kola prvního. I zde prosím o přerušení tohoto bodu.
Děkuji. Přerušuji tento bod. Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Grantové agentury České republiky
U Kontrolní rady Grantové agentury je neobsazeno pět míst. Ta místa se uvolňovala postupně. Již od 30. května 2018 bylo jedno místo volné.
Pane předsedo, omlouvám se, ale už tu není vůbec slyšet, co říkáte.
Tedy profesor František Hrdlička, profesor Petr Konvalinka a profesorka Hana Vykopalová. Na volebním lístku můžete označit až všechny tři kandidáty.
Ale pro zajímavost - ještě vyšší emise na hlavu než Česká republika má třeba Estonsko, Lucembursko, Nizozemsko, Belgie a jenom o drobíček méně na hlavu má emisí třeba Německo. A také historické pozice. Ta pozice se mění, ale je zřejmé, že to budeme těžko porovnávat se severskými zeměmi typu Švédska, Norska, Dánska nebo zeměmi typu Rakouska. Ke snížení emisí skleníkových plynů v České republice výrazně přispěl především pokles spalování fosilních paliv ve zpracovatelském průmyslu a v energetice, kde docházelo a i nadále dochází k postupnému nahrazování výroby uhelných elektráren jadernými a obnovitelnými zdroji energie. I přes celkový nárůst od roku 2008 rovněž klesají emise skleníkových plynů z dopravy. My samozřejmě potřebujeme, abychom výraznou část těch prostředků také si nechali na tu adaptaci, protože se připravme na to, a už se to dneska děje, že se musíme adaptovat na změnu klimatu i v podmínkách České republiky. To je ten základní rozdíl, vážené kolegyně a kolegové, který nastává v hlavách. A tady jsou někteří další kolegové, kteří jsou o tom přesvědčeni doteď, zdá se. I z oblasti, kde bych to nečekal tedy . Ale dobře. Já se domnívám, vážené kolegyně, kolegové, že aktuální stav, kterému čelíme, dlouhotrvající období sucha, které nemá v novodobé historii České republiky nebo Československa obdoby, extremizace počasí a další faktory jasně naznačují, že se prostě něco děje. Něco, s čím jsme se zatím nesetkali. A je pro mě samozřejmě i jako pro původem geologa možná vědecky zajímavé se bavit o tom, že taková období už v historii Země byla. No určitě. V roce 2015 byla přijata adaptační strategie. V současné době se intenzivně pracuje na vyhodnocení a aktualizaci těchto dokumentů. Zranitelnost České republiky vůči projevům změny klimatu byla vyhodnocena jako vysoká, a to především v oblasti povodní, zvyšování průměrné teploty a dlouhodobého sucha. A asi vás nepřekvapím tím, a už jsme se tady o tom i v této slovutné Poslanecké sněmovně několikrát bavili a nepochybně se budeme bavit ještě mnohokrát, kolik set opatření dneska děláme v rámci zadržení vody v krajině, lepšího hospodaření s vodou, protože ta bezstarostnost a ten vodní blahobyt, tak jak jsme ho zažívali v posledních desítkách, možná stovkách let, prostě končí. Nebo máme speciální program, který je třeba zaměřen na nové zdroje pitné vody. Jsou to skutečně stovky opatření. Pokud jde o snižování emisí skleníkových plynů, přijala vláda v roce 2017 na můj návrh politiku ochrany klimatu v České republice. Základní linkou těchto dokumentů je přechod na nízkoemisní hospodářství, ke kterému musí dojít ve všech oblastech, tedy nikoliv pouze v energetice a v průmyslu.
Ptám se, kdo je pro námitku. Kdo je proti námitce? Takže námitka byla přijata.
Přitom současně máme projednávat návrhy na změny programu. Takže já bych chtěl upřesnit, v které fázi schůze se nyní nacházíme. Pokud se nacházíme v bodě 151, tak bych chtěl informaci, kdy můžeme podávat návrhy ke změně programu.
Pane předsedo, já děkuji za tu připomínku. Nyní jsme tedy opravdu v bodě 151, kam jsme přeskočili z návrhů na změny pořadu schůze. V projednávání návrhů na změnu pořadu schůze budeme pokračovat hned po ukončení tohoto bodu. Takže já vám nedám příležitost.
Znovu ho přečtu. Návrh usnesení:
Já vám děkuji. Pan předseda Stanjura má něco k mému postupu, nebo k současnému... Tak prosím.
Vy jste vyvodil, že už se přednostní práva poté nemohou uplatnit.
Já vám děkuji. Určitě nelze připustit pauzu na klub v tuto chvíli. Já se poradím s vedením Sněmovny. Takže já si dovolím seznámit Sněmovnu s jejím usnesením ze třetího volebního období. Máte ho k dispozici v této knížečce. před opakovaným hlasováním vyhlášení přestávky na žádost klubu není možné. To usnesení existuje, pane předsedo. Nepoužívá se často, tomu rozumím. Nicméně zde je a já tedy nemůžu vyhovět vaší žádosti o přestávku na poradu klubu. Měli bychom bezprostředně hlasovat. Takže zazněla zde námitka proti mému postupu. Námitka je stažena, děkuji.
Je to zcela zásadní hlasování v tom, že samozřejmě vzdělání je dálnice k prosperitě této země, a nejen k prosperitě, ale k bezpečnosti. Protože to je ta nejefektivnější cesta, jak se k té povedené, dobré budoucnosti dostat, jak dosáhnout toho, aby skutečně bylo líp. A to je to hlasování. Včera se nám podařilo tento návrh schválit. Já doufám, že dnes se mezi vámi ty hlasy najdou také.
Omlouvám se všem dalším, kteří byli přihlášeni s přednostním právem a kvůli vám jsem je přeskočil.
Děkuji za slovo. A jaká byla jednotka dočasnosti? Tak mi to připadá, že vaše pojetí času je podobné. Že bezprostřední hlasování, co se jednalo včera večer, znamená druhý den ráno.
O tom bylo včerejší usnesení. Tedy vláda programové prohlášení, a možná poprvé v dějinách, v této oblasti plní beze zbytku a hodlá ho naplnit. A proč se z toho stalo politikum? To je jádro celé debaty. Prosím vás všechny, vraťme se na tu racionální úroveň. Neříkejme, kdo jim chce přidat víc, a pak, když to je nereálný slib, tak tvrdíme, že ti druzí to nenaplnili. Ne že se tady budeme předhánět v tom, kdo učitelům víc slíbí.
Upozorňuji, že jsme mimo bod, tedy hovoří jenom ti, kteří mají přednostní právo. Kolega Stanjura nechce.
Jenom krátce. Ono se to, pane ministře, velmi dobře poslouchá. Ale jak je možné věřit vašim slovům, když nectíte ani dohodu ze včerejšího večera?
Budeme se tedy zabývat návrhy, které byly... Prosím, pane poslanče, ještě chviličku počkejte.
Připomínám, že připomínkové řízení k tomu zákonu běželo do pondělí, tedy do 25. března. A nějakým nedopatřením 26. března Ministerstvo dopravy podalo stanovisko nové, a to negativní. Děkuji předem za podporu tohoto návrhu.
Všechny vás odhlásím. Požádám vás o novou registraci. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Informace vlády o ochraně klimatu
Děkuji, že jste se mě zastal. Děkuji za tu snahu. Jsem rád, že jsme se dostali k tomuto bodu. A troufám si říct, že teď se zase budeme bavit o něčem, co je opravdu velmi vážné.
Nyní se táži navrhovatele, tedy poslance Jakuba Michálka, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy.
Závazek ke zveřejňování smluv a k doplnění zákona o registru smluv je obsažen i v programovém prohlášení vlády. Základním principem nebo důvodem, proč se zavádí zveřejňování smluv, je samozřejmě transparence. Bylo zde ostatně z některých stran několikrát zmíněno, že je potřeba vyčkat rozhodnutí Ústavního soudu předtím, než tento návrh budeme projednávat. Proto si myslím, že je rozumné připomenout, co má Ústavní soud co říci k tomuto návrhu zákona. r) tohoto zákona, která z povinnosti uveřejnění vylučuje smlouvy uzavřené v běžném obchodním styku. Ani v tomto ohledu však Ústavní soud neshledává zásah do práva podnikat, neboť uveřejnění ceny, popřípadě označení smluvních stran, nebudou-li tyto současně představovat obchodní tajemství, sice určitým způsobem omezuje výkon daného práva, avšak pouze ve vztahu k dotčeným subjektům. Jinými slovy omezuje toliko volby protistrany, pokud tato protistrana nemá zájem na uveřejnění těchto dat, a to pouze tehdy, jestliže na danou smlouvu nebudou dopadat výjimky. Neomezuje tedy samotné právo podnikat, ani podnikání samé. Ani v tomto směru tedy Ústavní soud neidentifikoval takový zásah do dotčeného práva. Ústavní soud nepřisvědčil ani námitce, že je zákon o registru smluv nadbytečný, neboť se překrývá se zákonem o svobodném přístupu k informacím. Napadená právní úprava není ve vztahu k zákonu o svobodném přístupu k informacím duplicitní, ale naopak jej doplňuje, čímž rozšiřuje jednak aktivní složku práva na informace, veřejný sektor sám informuje, nikoliv pouze čeká na to, než se ho někdo zeptá, a zvláště pak možnost kontroly veřejné moci ze strany veřejnosti. Ústavní soud má za to, že cíl sledovaný zákonem o registru smluv nelze považovat za nelegitimní nebo svévolný. Zároveň je zákonodárcem zvolené řešení podle názoru Ústavního soudu rozumným prostředkem, jak takového cíle dosáhnout." U takových subjektů nelze akceptovat iracionální či nehospodárné nakládání s veřejnými prostředky proto, že se tak děje v rámci jejich podnikatelské činnosti. Chtěl bych ocenit vládu, která v tomto řízení hájila zákon o registru smluv, a chtěl bych uvést, že citovaný nález Ústavního soudu byl přijat Ústavním soudem jednomyslně.
Garanční výbor nedoporučuje.
Děkuji. Ano. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Návrh byl zamítnut, prosím další návrh.
Garanční výbor nedoporučuje.
Děkuji. Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.
Garanční výbor nedoporučuje.
Děkuji. Je přihlášeno 153 poslanců a poslankyň, pro 44, proti 90, návrh nebyl přijat.
Garanční výbor nedoporučuje.
Kdo je proti? Prosím další návrh.
Garanční výbor nedoporučuje.
Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Prosím další návrh.
A tam podtrhnu dvě věci: zdraví a podporu sportu dětí a mládeže. Garanční výbor doporučuje.
Je přihlášeno 155 poslanců a poslankyň, pro 132, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.
Návrh mluví o trvalé udržitelnosti. Stanovisko garančního výboru: nedoporučuje.
Děkuji. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Je přihlášeno 155 poslanců a poslankyň. Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.
Garanční výbor doporučuje.
Návrh byl přijat. Prosím další návrh.
Garanční výbor doporučuje.
Návrh byl přijat.
Týká se to použití rodného čísla v rejstříku.
Je přihlášeno 156 poslanců a poslankyň, pro 132, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.
Jde o spolupráci s ministerstvy. Garanční výbor doporučuje.
To pak ještě zopakuji, až budeme načítat proceduru.
Vidíme, že procedura bude složitější.
Krásné dopoledne, dámy a pánové. Jenom bych poprosila, jestli by mě pan zpravodaj pokýváním hlavy mohl ubezpečit, že to je takto všechno.